Jsou tři. První se týká tzv. opakované technické prohlídky. Tam jsme s kolegy z Ministerstva dopravy ve shodě a jsem za to rád a chci za to poděkovat. Druhý pozměňovací návrh míří do návrhu kolegy Leo Luzara, který sám bude za maličkou chvíli mluvit. Určitě si to mezi sebou ještě vydiskutujeme, jestli je to míněno dobře a jestli jsme v souladu. Zároveň se omlouvám, že mu to říkám až tady přes mikrofon před plénem, ale jak už to bývá zvykem, bylo to všechno na poslední chvíli a opravdu nebyl čas.
Dobře. Takže to řeknete příště. Dobře.
Vážený pane předsedající, přítomní členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi úvodem poděkovat za to, že návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na novelizaci správního řádu v otázce řešení systémové podjatosti pokročil dál, prošel gesčními výbory a nyní je ve druhém čtení. Vnímám širokou podporu našeho návrhu, kdy se na daném řešení shodly nejen všechny kraje, ale obdrželi jsme i oficiální vyjádření podpory Svazu měst a obcí a v neposlední řadě rovněž podporu Ministerstva vnitra České republiky. Je především zneužívána těmi, kteří chtějí narušovat správní řízení, tato řízení prodlužovat a komplikovat. Pokud dojde ke shora popsané situaci, řízení, tato řízení, pardon, fakticky odklon judikatury od představ dopadů právní úpravy přijaté zákonodárcem je nutno slovy samotných soudců reagovat jedině návrhem změny zákona. Sama novela je jednoduchá. Její technické doplnění provedené oběma výbory vítáme. Jsem politik a vím, že může být vnímána i ze širšího úhlu pohledu. Může vyvolávat i debaty o systému jako takovém. Tento pohled však nebyl a není předmětem návrhu. Od počátku jsme byli vedeni snahou řešit praktické problémy spojené s konstrukcí systémové podjatosti vytvořené judikaturou. Dovoluji si proto na závěr zdůraznit, že změna je nesmírně důležitá pro praktické fungování veřejné správy u nás, tedy nejen pro obce a kraje. Z pověření Zastupitelstva Pardubického kraje a ve shodě s gesčními výbory vaší Sněmovny si vás dovoluji požádat o podporu našeho návrhu.
Prosím.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Končím obecnou rozpravu. Ano, tak prosím. Tímto zahajuji podrobnou rozpravu. Končím podrobnou rozpravu. Opět se zeptám, zdali má někdo chuť na závěrečná slova. Zahájil jsem obecnou rozpravu, která však byla záhy přerušena. Pan poslanec Ondráček má slovo.
Nyní faktická poznámka pana poslance Martina Kolovratníka.
Vůbec to není rozpor. Jenom opravdu upřesnění technické k tomu Německu. Možná volně by to šlo přirovnat našemu systému komisařů v autoškolách. Tak to jenom pro ty z vás, které to zajímá, malé upřesnění.
Pokud nikoho nevidím, mohu obecnou rozpravu ukončit. Pane ministře, paní zpravodajko? Není tomu tak.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
Jedná se o jednoduchý pozměňovací návrh, který ale může vlastníkům vozidel přinést důležité ulehčení. Tak tohle je řešení, které by umožnilo, aby každý, kdo je zároveň vlastníkem vozidla a má zpřístupněnou datovou schránku, aby ho stát 60 dnů předem informoval o tom, že by měl se svým vozidlem znovu absolvovat technickou prohlídku vozidla. Pro stát by to nemělo znamenat žádné významné finanční nároky, protože ta data v informačních systémech jsou, ale byla by to užitečná služba. Navíc existuje už obdoba pro držitele datových schránek. Je to tak, že dostávají dopředu dva měsíce informaci o tom, že končí platnost jejich občanského průkazu. Tento drobný pozměňovací návrh by užitečnou službu zajistil i pro vlastníky vozidel. Pro ty, kteří mají datovou schránku, automaticky by tu informaci dostávali do svých datových schránek. Samozřejmě že fyzických osob, které mají datovou schránku, je poměrně málo. Ale všechny právnické osoby mají datovou schránku povinně. Takže je to samozřejmě i významný servis pro důležitou část české veřejnosti. Budu rád, pokud v třetím čtení pro ten pozměňovací návrh zvednete ruku, protože je to jedna z konkrétních věcí, která by lidem mohla ulehčit život. Děkuji mnohokrát za pozornost.
Děkuji panu poslanci Martinu Kupkovi. Nyní pan poslanec Radek Koten, připraví se pan poslanec Polanský.
Děkuji za slovo.
Děkuji za slovo.
Dobře, děkuji. Nyní pan poslanec Kolovratník, připraví se pan poslanec Běhounek. Děkuji. Nyní pan poslanec Leo Luzar v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Nepadl žádný návrh na hlasování ve druhém čtení. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, paní zpravodajky. Není tomu tak. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce. Bod byl přerušen v obecné rozpravě. S přednostním právem se hlásí pan místopředseda Vojtěch Pikal. Rozumíme si? Ráno jsme hlasovali o tom, že ty jednotlivé body dáme za sebe. A já, abych nebyl nařčen, že porušuji jednací řád, raději nechám tedy odhlasovat nejdřív sloučení rozpravy. Proč to dělám?
Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já budu velmi úsporný. Je předložen návrh zákona o referendu, je to ústavní zákon, který předpokládá, že se referendum bude vyhlašovat v podstatě jako zákon s tím, že ho vyhlašuje prezident republiky. Podmínky těch základních parametrů jsou v podstatě tím vyjednávacím minimem pro KSČM s tím, že je evidentní, že pokud máme dosáhnout 120 hlasů poslanců a získat náklonnost tří pětin senátorů, je ta otázka velmi zásadní a budeme muset dojít k nějakému konsenzu. Nebudu počítat ty, které neuspěly, ale ty, které uspěly. Znamená to tedy, že voliči těchto politických stran mají zájem o referendum, mají o něm každý jinou představu, a je tedy na nás, jakým způsobem tu představu do zákona vtělíme. Skupinu občanů, a to tady už bylo řečeno, mohou nahradit poslanci a senátoři. My máme i jako iniciátora referenda vládu České republiky, z jednoho prostého důvodu. Může se stát v průběhu volebního období, což je velmi vážná věc, že žádná z politických stran, která tvoří vládu, nebo žádná z politických stran, která vůbec vstoupila do Sněmovny, bude muset řešit problém, který nastává uvnitř toho volebního období. Ten mandát, který vzchází z voleb, vzchází také z volebních programů. Proto je to rozšíření, které většinou ostatní politické strany nemají. A to je asi zásadní rozdíl proti těm ostatním návrhům. Tam to nevidím. Všimněte si toho, že někteří tady argumentovali i v tomto týdnu tím, že mezinárodní právní závazek je velmi podstatný pro to, jestli chceme, nebo nechceme nějaký zákon zrušit nebo přijmout. A já tady uvedu typický příklad, který se v této Sněmovně v různých volebních obdobích diskutoval. No ale to bychom museli vypovědět mezinárodní smlouvu o potírání prostituce. A když to sem bylo předloženo, ať to bylo hlavní město Praha, nebo to byla skupina poslanců, nebo to byl jiný předkladatel, tak jsme vždycky narazili na to, jestli jsme schopni tuto mezinárodní smlouvu my vypovědět a jak se na nás budou ostatní státy OSN dívat.
Obecná rozprava byla přerušena. Do úplného projednání. Budeme hlasovat... A přistoupíme k hlasování. Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Návrh byl přijat.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vezmu to stručně, máme sedm minut. Předkládaný návrh zákona je nesmírně důležitou změnou v našem právním řádu, protože znalecká činnost patří ke klíčovým momentům v celé konstrukci justice, ačkoliv to tak třeba na první pohled nevypadá. Ve všech otázkách odborného rázu se soudci obracejí na znalce nebo pracují se znaleckými posudky a v podstatě nemají pravomoc je obsahově přezkoumávat, protože sami nejsou odborníky v daném oboru, takže se na to, co v tom posudku je, spoléhají. Nalezení spravedlnosti tudíž fatálně závisí na kvalitě znaleckých posudků, na tom, že jsou odborně dobře zpracované, na tom, že jsou skutečně nestranné. Je to zákon, kterému je už dobrých 50 let, je to zákon, který prošel jenom drobnou retuší po roce 1990 a který neposkytuje prakticky žádné záruky toho, že znalec nezneužije své situace, že znalec bude skutečným odborníkem. Dámy a pánové, vím, velice dobře vím, protože čtyři roky se tím zabývám, že to je nesmírně kontroverzní téma, protože znalecká obec je velmi široká, zájmy v této obci jsou roztodivné, jiné zájmy má znalec v oboru třeba medicíny, jiné v oboru oceňování, ještě jiné v nějakém oboru, jako je filatelie. Zároveň je mi jasné, že i tento kompromis ještě dozná, pokud jej propustíte do dalších čtení, dalších změn. Prosím o podporu tohoto návrhu teď v prvním čtení a těším se na konstruktivní debatu v čteních dalších.
Prosím, máte čtyři minuty, cca.
Je to těžké zhodnotit, to dílo, které nám teď přistálo na našich poslaneckých lavicích, jinak než že jde o reformu. V tomhle směru s panem ministrem spravedlnosti naprosto souhlasím, je to také součástí programového prohlášení. A sama z případů, které jsem měla ještě předtím, než jsem začala kariéru poslankyně, i potom, jak se na mě obracejí jednotliví občané se svými problémy, velmi dobře vím, že tuto reformu potřebujeme, a že pokud se nám povede, tak nám to občané této země nezapomenou v tom nejlepším smyslu slova, protože současné standardy a režim podle zákona z roku 67 už je dávno anachronický a nevyhovuje potřebám moderní společnosti ani potřebám spravedlivého procesu, jestli mi dovolíte trošku s nadsázkou říci. Jeden za všechny - privilegované postavení současných znaleckých úřadů, ústavů, nejasné postavení znaleckých kanceláří, příliš přísné kárné řízení ve vztahu ke znalcům a řada jiných.
Je to můj návrh na zavedení tzv. ekologických poznávacích značek, těch SPZ. Ono to odstartuje celou sérii možných budoucích kroků podpory právě elektromobility a čisté bezuhlíkové dopravy. Je to v souladu i s národním akčním plánem čisté mobility. Ale nebude to jenom o nějakém marketingu nebo o tom, že má někdo jinou SPZ. Takže tohle je vlastně první krok, který umožní všechny ty budoucí, o kterých teď mluvím, aby ta auta byla takto označena. Aby to měli zdarma, abychom je pozitivně motivovali. Tak věřím, že určitě tenhle bod tady ve Sněmovně bude podpořen.
Děkuji panu poslanci Martinu Kolovratníkovi.
Ten materiál je v systému a já se poté k tomu přihlásím v podrobné rozpravě.
Od 13.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Jakub Janda z pracovních důvodů. A pan poslanec Třešňák od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Nyní pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan poslanec Radek Koten.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já se pokusím krátce uvést své pozměňovací návrhy k tomuto zákonu. Druhý, který je již po konzultaci s Ministerstvem dopravy a týká se vlastně téhož problému. Jinými slovy, neumožňuje jakékoliv změny mimo matematický model, který je nějak nastaven, a dle mého názoru v době svého vzniku byl to dobrý počin. A z toho pohledu neodpovídají směrná čísla pro přepočet toho matematického modelu. Každopádně ta situace nastala z toho důvodu, že se objevila iniciativa Vysoké školy báňské a soukromých podnikatelských subjektů, které chtěly společně vytvořit výzkumné centrum autonomních vozidel. Čili se tady otvírá docela vážný problém testovat tato vozidla, jestli ještě umějí to, co je slibováno v rámci záruční doby vozidel. Mimo jiné jsme vešli v kontakt i s automobilkou Hyundai v našem kraji, která je dokonce lídr...
Požádám kolegy, kteří diskutují jiné téma, než je provoz na pozemních komunikacích, aby tak činili mimo sál! Prosím, pokračujte.
V konzultacích na Ministerstvu dopravy ten problém evidují, vnímají ho, ale čekají na reakci Evropy v rámci systému technických kontrol a spoléhají na to, že stanice dostanou povinnost být vybaveny nějakým přístupovým měřicím přístrojem napojeným do palubního systému vozidla, které vyhodnotí. Ano, ono vyhodnotí, jestli to čidlo hlásí, že je v pořádku.
Nyní prosím paní poslankyni Golasowskou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěla přihlásit k pěti pozměňovacím návrhům, které jsem včera blíže okomentovala v obecné rozpravě. První čtyři se týkají vdovských důchodů a poslední důchodu pro maminky. Druhý pozměňovací návrh je pod číslem 773 a jedná se o prodloužení pobírání důchodu z jednoho roku na dva roky.
A nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Bauera, ale mám za to, že se jedná o přihlášku do rozpravy. Dobře, takže vás potom vyzvu. Nyní pan poslanec Kaňkovský.
Já už jsem je zde avizoval v obecné rozpravě, takže jenom velmi krátce. To číslo 813 - zde je o odstupňované snížení věku odchodu do důchodu u žen matek.
Já také děkuji. A mám tady teď přihlášeného pana poslance Feriho, ale mám informaci, že svou přihlášku stahuje, takže to stáhnu. A nyní prosím pana poslance Ferjenčíka.
Děkuji za slovo. Poslanecká sněmovna Já už jsem to odůvodnil v obecné rozpravě.
Ještě byly avizovány nějaké další návrhy ODS v rozpravě, ale to bylo ono, předpokládám. Takže pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy z místa, já nikoho nevidím, tak podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, paní ministryně... Není zájem o závěrečná slova, ani u zpravodajů. Tak v tom případě se posuneme dál. Nebyly podány návrhy na vrácení garančnímu výboru zkrácení lhůt, nebo aby se garanční výbor tím nezabýval, takže já končím druhé čtení tohoto návrhu. Já bych chtěl poprosit zpravodaje, aby uvolnili stolek dalším. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Lubomír Metnar.

Vládní návrh zákona byl připraven především jako reakce na nedávná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věcech volebních. Předmětem předkládané novely je úprava některých technických a organizačních prvků volebních procesů, jejichž dosavadní nastavení se v praxi zejména v souvislosti se sněmovními volbami v loňském roce ukázalo být slabým místem. Tematicky se novela zaměřuje převážně na podmínky činnosti okrskových volebních komisí. Přijetím novely tedy nebudou sesbírané podpisy pro nadcházející volby znehodnoceny.
Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Proto navrhuji u tohoto, a budu to navrhovat i u ostatních dvou sněmovních tisků, které spolu souvisí, vrácení předkladateli k přepracování.
Ano, takže pan poslanec Kaňkovský, prosím.
A také tady zazněly důvody, proč v tuto chvíli nepovažujeme tu předlohu za příliš povedenou, a i ty okolnosti, které spíše vedou k tomu tuto předlohu v tuto chvíli neprojednávat. Proto si dovoluji dát nyní procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny.
Jelikož se jedná o procedurální návrh, tak o něm bychom hlasovali neprodleně, než tedy budeme hlasovat vůbec, a jestli budeme hlasovat o návrhu na vrácení. Návrh byl zamítnut. Takže budeme pokračovat v projednávání a táži se, zdali máme někoho dalšího do obecné rozpravy. Ano, pan poslanec Marek Benda.
Chápu, že pan ministr již předpokládá, že končí ve své pozici, takže vezme celý tisk tak, jak byl, aniž by zohlednil jakoukoli výhradu, která tady zazněla již v minulém volebním období. Byly zmíněny panem poslancem Ondráčkem. Ano, potřebujeme pravděpodobně nový zákon o znalcích a tlumočnících. Současně se ale vůbec netvařme, že vyřeší všechny problémy. Netvařme se, že máme nějaký zásadní problém se znalci a tlumočníky. To je prostě jako vždycky tři případy do roka, které, ano, možná, že jsou lehce okaté, možná že se tam někdo zachová zcela nekorektně, v řadě případů jsou ti lidé dokonce trestně stíháni, někdy jsou i odsouzeni. Naprostá nerovnost v postavení jednotlivých znalců, soukromých znaleckých kanceláří, veřejných ústavů jako znaleckých kanceláří. Naprostá nerovnost i v tom navrhovaném odměňování. A to se týká i těch dalších dvou bodů, ke kterým samozřejmě jsem připraven také vystoupit. Ale nechci tuto Sněmovnu zdržovat tím, abych detailně líčil, jaké jsou všechny problémy ve znalcích obsaženy. Myslím si, že máme počkat na nové vedení resortu, které ať se rozmyslí, jestli chce jít touto cestou, nebo jinou cestou. Takhle je to bohužel v tomhle zákoně s každou věcí. Já si nechci stěžovat, ale těch věcí, které nám přikazujete, je poměrně hodně. Připojuji se k návrhu pana kolegy Ondráčka na to, abychom vládě vrátili k přepracování.
Registruji váš návrh.
A nesporně je to i o těch kojencích a těch, kteří se výdělečně zatím nepodílejí do systému, protože i ty bude nesporně zajímat, jestli se ten neudržitelný průběžný systém nějakým způsobem změní. Jenom pro vaši informaci, toto opatření bude znamenat do výdajové stránky státního rozpočtu přibližně 12 mld. korun. Ale nemyslím si, že to je úmyslná chyba. Hodně se tady diskutovalo v minulosti i během diskuse na výboru pro sociální politiku, jestli tento vládní návrh zákona snižuje nebo zvyšuje zásluhovost. A tady při této příležitosti upozorňuji na stanovisko Ústavního soudu, který jednoznačně potvrdil, že není možné dlouhodobě potlačovat princip zásluhovosti, a ta diskuse asi tady i na výboru byla a je, jestli ta dvě procenta, o která se snižuje zásluhovost, jsou nějaké zásadní potlačení principu zásluhovosti, který je podle Ústavního soudu nepřípustný. Já se k nim pak následně přihlásím v rámci podrobné rozpravy. Jenom pro vaše srovnání, vládní návrh zákona u poživatelů důchodu starších 85 let počítá s tím, že se jedná přibližně o 200tisícovou skupinu osob. Podle mého, ale i našeho názoru není velkého rozdílu mezi seniorem ve věku 84, 83 nebo 77 let. Životní náklady se zvyšují seniorům úplně stejně a také si nemyslím, že senioři ve věku 75 nebo 78 nebo 80 let mají o něco výhodnější podmínky na pracovním trhu tak, aby si vydělávali. Z toho důvodu přicházíme s těmito dvěma pozměňujícími návrhy, které podle našeho názoru jednoznačně lépe obsáhnou sociální skupinu lidí, kteří si nesporně zaslouží zvýšit své důchody. Mimo jiné - a to asi na závěr - se to bude týkat těch seniorů, kteří vstupovali a hlavně významnou část svých důchodů si tvořili v době komunistické éry, kde si nesporně na velké důchody nemohli vydělat. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji.